Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dává mně to logiku, abychom jim teď od začátku října dali čas. Tedy stát o ty peníze nepřijde, jenom to prostě odloží v čase. To mně přijde jako minimální věc, kterou by stát měl v tento okamžik udělat. Dále se hlásím k návrhu 6500, což je změna parametru, aby nárok na určitou míru kompenzace v rámci kompenzačního bonusu měli i ti, kteří přišli ne o 80, ale o 50 % svých příjmů.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Konkrétně tedy pak od října 2020 do konce kalendářního měsíce, který bude následovat po ukončení trvání vládních omezení. Podnikatelé, kteří jsou vládními opatřeními omezeni a na které se kompenzační bonus vztahuje, jsou také ale rovněž zaměstnavateli. Nárok na prominutí pojistného je omezen podmínkami nároku na kompenzační bonus, tak jak je navrhla vláda.
Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a budeme hlasovat. Přednesu návrh usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 62, přihlášeno 92 poslanců, pro 83, proti nikdo.
Jako zvláštní právní úprava se navrhují po dobu epidemie onemocnění COVID-19 nejdéle do 30. června příštího roku některá další opatření. U těchto osob není stanoven limit věku jako u dětí, neboť potřeba péče je založena na jejich dlouhodobém nepříznivém zdravotním stavu. V zájmu jednoduchého provádění navrhovaných opatření se navrhuje vyplácet ošetřovné za jednotlivé měsíce. Dále se jednoznačně stanoví období, za které se ošetřovné neposkytuje. Jedná se například o dobu po skončení zaměstnání. Pro případ kontroly má okresní správa sociálního zabezpečení nebo jiný orgán nemocenského pojištění možnost ověření si uvedených skutečností přímo u školského zařízení. Stejně jako u zaměstnanců se navrhuje obdobná úprava i u příslušníků bezpečnostních sborů, a to při zohlednění specifik daných právní úpravou obsaženou v zákoně o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Dále se navrhuje, aby doba pobírání ošetřovného podle tohoto zákona byla posuzována pro účely důchodového pojištění jako důvod pro posouzení doby pojištění a jako vyloučená doba pro stanovení výše důchodu. Navrhuje se proto, aby zaměstnavatelé zasílali žádosti o dávku nemocenského pojištění, které převezmou od svých zaměstnanců, příslušné okresní správě sociálního zabezpečení elektronicky kvalifikovaným způsobem ve formě kopie žádosti. Originál žádosti zaměstnavatel uschová pro případnou následnou kontrolu ze strany příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Navrhovaná opatření týkající se ošetřovného budou mít dopad do státního rozpočtu v letech 2020 a 2021, přičemž tento dopad bude samozřejmě odvislý od dopadu pandemie. Celkem by tedy dodatečné výdaje státního rozpočtu představovaly předpokládanou částku 853 milionů korun. Ostatní části upravující předávání žádosti elektronickou cestou nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Upozorňuji, že první čtení návrhu zákona se ve zkráceném jednání nekoná.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, výbor pro sociální politiku se tímto sněmovním tiskem zabýval 19. října letošního roku a přijal 197. usnesení tohoto výboru, které vám nyní přečtu.
Já vám děkuji.
Tak ještě včera jsem slyšel pana ministra zdravotnictví, že se první stupeň základních škol otevře 2. listopadu. Takže to opatření vlády znamenalo de facto osm vyučovacích dnů. Pokud mě paměť neklame, tak to bylo deset kalendářních dnů. To znamená, i bez tohoto zákona, který nestihneme, tak by rodiče byli jeden den bez příjmů za ošetřovné, pokud by s tím dítětem zůstali doma. Vláda chce, abychom ten návrh zákona přijali. Co si máme myslet o tom, jak to bude s distanční výukou na prvním stupni? Co má vláda hlavně za plány? No pokud budou ty školy otevřené, tak není problém, ten zákon nepotřebujeme. Ale v té samé třídě bude jiné dítě, které nebude v karanténě a prostě onemocní něčím jiným, to klasické ošetřovné. Kolik dostane rodič ošetřovného, milé kolegyně, milí ministři, členové vlády? Kde vidíte logiku? Kdo z vás si umí spočítat denní vyměřovací základ? Mnohem poctivější by bylo říkat, aby ti rodiče to chápali, kolik procent čisté mzdy to je. Může to být i z jiných důvodů. Může to být lokálně uzavřená škola z nějakých jiných důvodů. A tam ti rodiče budou brát kolik procent? Na to jste zapomněli, toho jste si nevšimli? Vy jste ten zákon poslali kdy do Poslanecké sněmovny? A ještě chcete, abychom za to tleskali. Vybalancovat to rozhodnutí je poměrně složité. Protože co je naším zájmem? Ochránit zdraví, aby lidé mohli chodit do práce a děti mohly chodit do škol. A to se podle našeho názoru v tomto návrhu zákona skutečně nepovedlo, jsou tam nelogické věci, nedomyšlené. To neznamená, že to nepodpoříme, jenom jsem chtěl říct, že vláda má pracovat lépe a promyšleněji a říkat nám pravdu a říkat nám pravdivé scénáře. Ne že se školy otevřou, a pak nemusíme řešit ten zákon.
Děkuji. Prostě nebyl. Ten zákon se přijímá proto, že jestli to pan ministr dokáže a pošle děti do školy, tak je to opravdu na velké poděkování. To není jako zlomená ruka, zlomená noha. A to nemůže v případě covidu. Takže jenom prosím, je to velmi manipulativní, jak o tom mluvíte, a ten zákon je nastaven tak, aby pomohl lidem, když to potřebují, v době, kdy prostě opravdu ty peníze v rodinách chybí. A je ukázka přesně vašeho přístupu, že vy si nevážíte rodičů a jenom jim házíte klacky pod nohy.
Tak prosím, vaše dvě minuty.
Pane předsedající, budu reagovat na pana předsedu Stanjuru. Nemůžeme za to, že právě dnes došlo tedy k oznámení nových opatření. To není žádný plán, covid bohužel nerozeznává koalici, opozici, dokonce ani neví, kdy jedná Poslanecká sněmovna. Takže doufám, že máme společný cíl.
Nevím, kde bere tu drzost, aby řekl, že nemáme zájem, nebo já že nemám zájem o rodiny s dětmi. Nevím, kde bere tu drzost.
Máte slovo, pane poslanče.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl požádat o podporu především dvou pozměňovacích návrhů. Předkládám celkem tři, ale jeden už tady zmiňovat nebudu. Především se jedná o otázku odvodů na sociální a zdravotní pojištění. My máme za to, že je naprosto logické, aby v případě, že stát vzal živnostníkům činnost a z toho důvodu jim dává kompenzační bonus, tak aby po nich nevyžadoval odvádění odvodů. Chtěl bych poprosit o podporu tohoto návrhu. Takže prosím, buď podpořte odpuštění odvodů, nebo vrácení do druhého čtení, a my načteme o těch 170 korun denně vyšší částku, což ty odvody na druhé straně tedy vykompenzuje, přestože mi přijde logičtější cesta odpuštění odvodů. Děkuji za podporu těchto dvou návrhů.
Děkuji. Protože ano, tenkrát jste tady měli velké řeči o tom, jak je to nemorální, a teď tady říkáte, co všechno by se mělo. Ano, ale tu odvahu a tu odvahu k odpovědnosti za ten deficit jste neměli.
Já jenom stručně zareaguji na kolegu Filipa. Za prvé, my jsme byli připraveni o tom rozpočtu jednat, dokonce jsme o něm jednali. Bohužel vláda nebyla ochotná jakýmkoli způsobem snížit své výdaje a hledat jakékoli úspory ve svém provozu. To je důvod, proč jsme tehdy nepodpořili ten schodek. To za prvé. Za druhé, vláda má v rozpočtu na tento rok - a bavíme se stále o tomto roce, protože ty peníze za kompenzační bonus budou vyplaceny v tomto roce - značnou rezervu právě kvůli řešení následků té ekonomické krize. Já samozřejmě chápu, že důchodci chtějí dostat víc peněz, nicméně rozhodně se snad shodneme i s vládními poslanci, že skutečně v tuto chvíli nejsou ta nejvíce ekonomicky zasažená skupina.
Faktická poznámka pana předsedy Stanjury. Máte slovo, pane předsedo.
Já se nikomu omlouvat nebudu, protože jsem názor nezměnil. Ale budiž, nechceme si hrát na nějaký detail. Nebude vyčerpána. To je obecný princip. A myslím si, že máme zvažovat každou korunu. Já nechci stavět ty skupiny proti sobě. Ale tak se podívejme, co se děje letos. Ti, kteří pracují pro stát, jsou na svém, dostávají to, s čím počítali celý rok. Ale tu veřejnou správu platí ti z té privátní sféry. Ale kdo financuje provoz státu? Ještě jednou - daňoví poplatníci, a především střední třída. Ta drží náš sociální systém, důchodový systém, zdravotní systém. Ne pár miliardářů nebo ti, kteří mají nízké příjmy.
Ale to, co tady bylo předestřeno, že skutečně tady budou vedle sebe existovat dva režimy, je pravda.
Děkuji. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní zpravodajka? To je návrh procedury od paní zpravodajky. Prosím. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Tak prosím, paní zpravodajko. Hlasování číslo 70, přihlášeno 100 poslanců, pro 100, proti žádný. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím. Stanovisko ministryně? Hlasování číslo 72, přihlášeno 100 poslanců, pro 80, proti žádný.
Rádi bychom toto adresovali. Chceme umožnit, aby rodiče mohli zvážit u těchto dětí, které jsou vývojově často velmi rozdílné, tu jejich rozdílnou míru samostatnosti. Rodiče se podle něho nechovali. Proto bych velmi, velmi apelovala na zvážení. Druhá věc je návrh postupného nárůstu ošetřovného. Je to jednoduše procentuálně stanoveno. Jde o to, že nechceme prohlubovat ohrožení rodin chudobou. Nechceme zatěžovat úřady práce žádostmi o dávky mimořádné okamžité pomoci. Chceme zohlednit, že rodiny už často nemají úspory po té jarní vlně. Toto navýšení by při plošném uzavření škol znamenalo 25 milionů korun denně. Jsme přesvědčeni, že tohle je částka, která se ve vztahu k rodinám dá dobře zdůvodnit. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Jsou na to sami.
Poprosím paní poslankyni Alenu Gajdůškovou, aby se ujala slova v obecné rozpravě.
Děkuji za slovo, pane předsedající. V těchto turbulentních časech se ty prognózy dělají mimořádně špatně a jsou zatíženy mnoha neznámými.
Pokud nikdo, tak rozpravu ve třetím čtení...
Myslela jsem, že budu dnes mlčet, ale nemohu. Mlčet. Dávám si čísla zadlužení stavu veřejných financí, abych to prostě srovnávala s naším vývojem. Ale bylo to zatíženo takovou chybovostí, kdy jsem nevěděla, zda budou pokračovat celoplošná opatření, nevěděli jsme v té době, kam bude padat ekonomika. A ten rozdíl byl v tom, že jsme nevěděli, kam ten propad bude padat. Ano, v září to vypadalo báječně. Ale teď jsme v druhé vlně. Nezavíráme plošně, děláme jakási dílčí opatření, ale děláme je a zase nevím, kam se budou ubírat. Takže dnes jsem ráda, že ten prostor tam byl. A zase není nekonečný. O každé koruně jedná vláda. Já nemohu podpořit pirátský návrh na to, abychom těm, kteří dostanou kompenzační bonus, odpustili sociální. To je selektivní. Nevím, jak by to dělali. To nejsou daně, to není Finanční správa, která jede v úplně jiných systémech. Víte, že jsme ho udělali. My jsme nevypnuli plošně ekonomiku a já nevím, jaký ten propad dál bude. A v tuto chvíli prostě musím obezřetně přistupovat k tomu fiskálnímu prostoru, který tam máme a který musíme čerpat cíleně pro ty, kteří zůstali momentálně bez jakékoliv podpory. A paní poslankyně Kovářová. To je naprosto přesné číslo. Takže i kdyby to bylo více, pořád máme předplaceno. Takže mi připadá trochu - nebudu říkat žádný silný výraz, pro mě použiji výraz slušný, smutné, že něco takového požadujete. A kraje zopakuji znova. Četla jsem vám tady ta čísla, mohu si je znovu vytáhnout, mám je za sebou. Využíváme toho, že si půjčujeme levně, že si nikdo nepůjčí tak levně, jako si půjčí stát.
Tak jako obligátně navrhuji zkrácení doby pro vystoupení poslanců v obecné i podrobné rozpravě na pět minut a jedno vystoupení.
K tomuto návrhu nechám hlasovat. Ukončuji hlasování. Vynulovávám hlasování. Odhlašuji vás všechny. Budeme hlasovat o zkrácení lhůty na pět minut v obecné i podrobné rozpravě a maximálně jedno vystoupení.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se krátce za poslanecký klub SPD vyjádřila k vládnímu návrhu zákona o mimořádném ošetřovném a abych krátce představila pozměňovací návrhy, které předkládám. Plně uznáváme potřebu v této nelehké době dát jistotu alespoň nějakého pravidelného příjmu všem rodičům, kteří musí pečovat doma o své malé děti, bez ohledu na to, zda splňují podmínky pro standardní ošetřovné dle zákona o nemocenském pojištění, který platí v klidných dobách. Ale nemůžeme zavírat oči před nedostatky a chybami, které vládní návrh obsahuje. Cílem a společným jmenovatelem všech námi předkládaných pozměňovacích návrhů je tedy záměr, aby toto mimořádné ošetřovné znamenalo skutečně efektivní pomoc pro všechny slušné a pracující občany postižené dopady epidemiologických a vládních opatření. V prvním pozměňovacím návrhu chceme, aby nárok na toto ošetřovné měli všichni zaměstnanci pracující na dohody o pracovní činnosti a o provedení práce bez omezení, pokud byli zaměstnáni v době, kdy jsou opatření o uzavření škol v platnosti. Není možné v této těžké době dopustit, aby zde zůstala skupina pracujících bez příjmů, byť dočasně, a to jenom proto, že musí pečovat o své malé děti. V druhém pozměňovacím návrhu navrhuji, aby nárok na toto krizové ošetřovné měli i příbuzní dítěte, kteří nežijí ve společné domácnosti, pokud se současně jedná o zaměstnance odvádějící nemocenské pojištění. Jedná se nám o to, aby se rodinní příslušníci mohli při delší péči o dítě vystřídat, což by pomohlo zejména matkám samoživitelkám. A dále nám jde také o to, aby nemuseli ze svých zaměstnání odcházet příslušníci nyní společensky mimořádně důležitých profesí, zejména zdravotníci, což je nyní věc prvořadého a veřejného zájmu. Vidíme zde velké a reálné riziko pádu do dluhových a následně i do exekučních pastí u mnoha z nich. Původně jsme ještě navrhovali zavést i mimořádné ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné, ale naštěstí vláda zavedla speciální program Ministerstva průmyslu a obchodu, který velice vítáme.
Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já přednesla stanovisko klubu Starostů a nezávislých. Myslím, že je to velmi důležitý zákon. Na druhou stranu musíme konstatovat, že toto mohlo být schváleno již dříve s jakýmsi předstihem. Je to poučení do budoucna a mohli jsme být připraveni. Dovolte, abych představila pozměňovací návrhy. Cílem prvního pozměňovacího návrhu je zvětšit reálnou pomoc zaměstnancům, kteří pečují o děti a bylo jim zabráněno v podstatě chodit do práce, a musí tedy zůstat se svými dětmi doma, protože byly školy zavřené. Tyto osoby samozřejmě se vlivem zhoršující hospodářské situace ocitají ve velmi svízelné ekonomické situaci. Na dávce ošetřovného je velká část rodin s dětmi závislá a standardní ošetřovné ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den nestačí v mnoha případech pokrýt základní životní výdaje rodičů s dětmi, a to zejména u samoživitelek a samoživitelů, kteří se pak samozřejmě mohou dostat na pokraj hranice, kdy jsou schopni zajistit sobě a svým dětem základní životní potřeby. Navíc při standardním ošetřovném, tak jak je nastaveno, přijde rodina cca měsíčně o 40 % svého příjmu. Navrhujeme tedy, aby výše ošetřovného byla stanovena na 70, respektive 80 % denního vyměřovacího základu, kdy by se poskytovaná dávka více přiblížila úrovni čisté mzdy. Myslím si, že tento návrh ve dvou variantách, 70 a 80 %, je tedy na výběru, jak se pak Poslanecká sněmovna rozhodne případně při hlasování. Myslím, že to vymezení je zcela jasné v našem pozměňovacím návrhu. Musím říci, že při vytváření tohoto pozměňovacího návrhu jsme vycházeli z toho, jaké jsme dostali podněty jak od rodičů, tak od ředitelů základních škol či učitelů.
Také vám děkuji a poprosím paní poslankyni Olgu Richterovou, aby vystoupila se svým příspěvkem v obecné rozpravě.
Děkuji.
Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Prosím. Návrh byl zamítnut.